My jsme konfrontováni někdy až s velmi agresivní kampaní s velkým tlakem, která nás má přesvědčit, že mít jiný názor než progresivistický je staré a špatné.
Tam je to o právu, které se týká dědictví. Pojďme jasně oddělit rovinu práva a rovinu toho, co patří do vztahu dvou milujících osob.
Děkuji, pane předsedo, a nyní s další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Pastuchová.
Mám ráda děti, a proto každému dítěti přeji, aby mělo milující rodinu. Tajně v práci poslouchám Poslaneckou sněmovnu a držím vše, co mám."
Děkuji, paní poslankyně, a nyní prosím další řádně přihlášenou, paní poslankyni Helenu Válkovou.
Na obou stranách sálu - jak v pravé části prosím, abyste když tak své diskuse přenesli do předsálí, tak v levé části sálu.
My jsme svědky nálepkování ve veřejné debatě, na sociálních sítích. Nebo tady od pana kolegy Exnera, že konzervativní pohled na věc je vlastně proruský. Homofobie je pouze nálepka, kterou používají aktivisté pro názory, které jsou pro ně nepohodlné. Není možné vyžadovat toleranci netolerancí. Mám jiný názor než část z vás, respektuji ovšem váš názor, ač s ním nesouhlasím. Já jsem podepsal návrh na zakotvení manželství do ústavy jako svazku muže a ženy nikoliv v reakci na konkrétní návrhy změny občanského zákoníku, ale kvůli tomu, že se hodnota manželství jako takového vytrácí. Jsem přesvědčen, že naopak ochrana tradiční rodiny, manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy, může přispět ke stabilizaci čím dál více rozkolísané společnosti. Takové manželství nebude moc dobře fungovat a při tomto postupu nebude dobře fungovat ani naše společnost. Pravý význam manželství je zabezpečení přirozeného pokračování společnosti. Z tohoto důvodu je hodno zvýšené ochrany a výhod. To je jeho pravý význam, a proto je výjimečné. Proto návrh na stejnopohlavní manželství nepodpořím, ale nemám problém s úpravou individuálních práv pro vzájemné soužití stejnopohlavních párů.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuju, pane poslanče, znamenám si. Prosím, paní poslankyně.
Je to odvážný krok, ale některé zahraniční právní úpravy mají v takových případech, o kterých tady můj předřečník hovořil, diferencovaný přístup.
Jedná se o Dobrá, tak za navrhovatele to nebude Andrej Babiš, ale pan poslanec Juchelka.
Moc děkuji, pane předsedající. Já jsem se snažil navrhnout návrh zákona, to znamená trestní zákoník, tak jak ho už tady máme rok a půl. Tam jsme samozřejmě postupovali při tvorbě této novely zákona z praktických věcí v některých lokalitách, kde skutečně čelí pedagogičtí pracovníci zvýšenému tlaku nejen ze strany učitelů, ale třeba i jejich rodičů. Jedná se o koncept, který je současnému trestnímu právu znám, a nejde tedy v tomto ohledu o žádné novum. Jedná se opravdu o malou novelu.
Tím jediným, kdo prověří a zhodnotí užitečnost a prospěch těchto změn, je čas. Ten vytvoří možnost se s odstupem poohlédnout a zhodnotit naše úsilí a vůli. Vždy až po nějakém čase je možné si říci, jestli historické změny přinesly kýžený výsledek. Prošli jsme si obdobím, ve kterém byl stejnopohlavní vztah kriminalizován. Prošli jsme si obdobím, kdy přestal být tento vztah kriminalizován, ale byl v právním vakuu. Chci zdůraznit, že žijeme ve výjimečně svobodné zemi. Naše společnost je velmi tolerantní a otevřená pro všechny a všem, tedy i homosexuálové mají v naší společnosti zaručena veškerá práva. Momentálně se nacházíme ve stavu, kdy máme vedle sebe dva instituty - manželství a registrované partnerství. Od roku 2006 dostaly stejnopohlavní páry zákonnou oporu, která byla v té době maximum možného. I tento institut byl podroben zkoušce času. Po těch letech vidíme, že tato změna neměla žádný fatální vliv na společnost. Vidíme, že se společnost dokázala s takovou změnou ztotožnit a že nepřinesla do našich životů nic škodlivého a omezujícího. Nevidím důvodu, aby nemohl vzniknout institut společného jmění partnerů. Další otázkou je samozřejmě samotný název. Vnímám argumenty, které rozporují výklad slova manželství jako svazek muže a ženy. Myslím si však, že naše společnost to právě takto bere, bere slovo manželství jako svazek muže a ženy, proto bych u toho zůstala, ať má každý institut své pojmenování. Věřte tomu, že mezi lidmi nedělám rozdíly a je mi jedno, jestliže je Vlasta s Vlastou anebo Vlasta s Vlastou. Ale musíme připustit, že i tady jsou rozdíly, že homosexuální páry a heterosexuální páry jsou rozdílné. S tím souvisí další věc. Otázka rodičovství není jen o tom, kdo a jak je zapsaný v rodném listě. V souvislosti s výchovou dětí stejnopohlavními páry jde ruku v ruce i otázka surogátního mateřství, které nemáme jako společnost ještě ujasněnou. Jsem zastáncem postupných kroků. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si zareagovat na kolegyni Víte, kolega Exner by se měl omluvit za svá slova. I Rada České televize ji považovala za nevyváženou. Vážení kolegové, kolegyně, měli bychom být zastánci kritického myšlení, nepřebírat takovéto - teď nevím, jak najít slušné slovo, já jsem z Ostravy, slušné slovo mě nenapadá - takovéto druhy názorů a přednášet je na plénu Poslanecké sněmovny.
Určitě bychom měli vážit slova.
Naopak informace o tom, s jakým pohlavím se jednotlivec vnitřně identifikuje, je z hlediska uvedených příkladů v zásadě bezvýznamná a odlišné zacházení s lidmi podle této charakteristiky by postrádalo objektivní a rozumné důvody, které k odlišnému zacházení ústavní pořádek vyžaduje. V průběhu řízení nebylo Ústavnímu soudu předloženo logické vysvětlení toho, k čemu by mělo sloužit dělení lidí na ty, kteří se identifikují jako muž, a na ty, kteří se identifikují jako žena. Opět přesně odcituji slova Ústavního soudu tak, aby to nebylo jakkoli modifikováno mnou samotným. Ústavní soud vychází především ze skutečnosti, že "neexistuje základní právo na osvojení dítěte, a to ani na ústavní úrovni, ani na úrovni mezinárodních závazků České republiky". Další věta: "Není totiž dáno ani základní právo na uzavření sňatku, respektive registrovaného partnerství. Zvláštní ochrana je totiž zaručena toliko rodičovství a rodině, chápáno rodině v tom tradičním smyslu z pohledu reprodukce dětí." Jak totiž píše sociolog Ivo Možný, rodina se mění, ale vždy je stabilizujícím prvkem společnosti. A nebojte, už se blížím ke konci. Třetí z judikátů Ústavního soudu, který dnes chci v dnešní debatě připomenout, je opět relativně nové rozhodnutí. Skončil jsem, pro někoho možná třeba s právně nudnými citacemi Ústavního soudu. Konstatoval jsem, jaká je teď právní úprava mezinárodní, která váže Českou republiku v oblasti základních lidských práv, jaká je česká judikatura ústavní v oblasti práv v kontextu věci, kterou dnes probíráme, a asi bych byl špatný právník, kdybych se nepokusil navrhnout, co s tím do budoucna. Proč? Proces uzavření manželství a proces uzavření registrovaného partnerství není totožný. A vlastně na třetím místě teprve říkám práva, a tam naprosto souhlasím s důvodovou zprávou, to nebudu popírat. Můžu jenom vyslat prosbu směrem k navrhovatelům zákona. Nastínil jsme tři cesty k možnému kompromisu.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Aleš Juchelka.
Má ho tam už několik let, takže určitě je možné tady toto znovu otevřít a de facto být samozřejmě součástí toho napříč politickým spektrem, abychom tato práva narovnali. To znamená, zkráceně, když jsme u marketingu: občanský zákoník je manželství pro všechny. Tady to by bylo manželství - práva ano, manželství ne, jako ten název. Nacher tady není, určitě bude mít řeč tady k tomuto sněmovnímu tisku a určitě to tam zmíní. Nicméně ještě jednou bych chtěl velmi poděkovat a ocenit pana poslance Haase, poněvadž mluvil úplně stejně, jako bych mluvil já.
Faktickou poznámku žádnou další nemáme, tak poprosím dalšího přihlášeného, a to je pan poslanec Martin Major.
Naši předkové kdysi v legendách právě charakterizovali přechod od chaosu k uspořádané společnosti mimo jiné právě i tím, že v takovéto společnosti muž a žena uzavírají manželství. Význam těchto základních postulátů se nijak nezměnil ani během staletí a platí i dnes, i když se některé proudy ve společnosti stále silněji snaží v rámci obecné relativizace tradiční pojmy rozostřit, rozředit a zamlžit jejich kontury. Touto cestou jsme se již včera vydali a já se ničemu takovému naprosto nebráním. Jsem připraven podpořit například rozšíření legislativních výhod pro registrovaná partnerství. Jen bych byl rád, kdybychom neměnili význam pojmů.
Děkuji, pane poslanče. Další z přihlášených je pan poslanec Jan Berki.
Rozhodoval jsem se, zda svůj proslov pojmout jako stručný, nebo se dotknout všech aspektů zmiňované normy. Rozhodoval jsem se, zda ho pojmout čistě jako faktografický, anebo ho protknout emocemi. Rozhodoval jsem se, zda má být energický, důrazný, anebo smířlivý. Rozhodoval jsem se, zda reagovat na všechny podněty, které tu zazněly, anebo je nechat do diskusí ve výborech. Prostě se rozhoduji o způsobu své komunikace. Rozhodujeme se o způsobech komunikace všichni. Děkuji všem, kteří tu komunikaci vedou věcně, protože byť spolu nesouhlasíme, nemusíme se urážet a nálepky skutečně ničemu nepomáhají. O čem jsem se ale nerozhodoval, byla moje orientace. Jsem prostě takový, jaký jsem, A rozhodl jsem se, že se budu snažit být prospěšný této společnosti. Moje rodina, moji přátelé, moji blízcí, moji kolegové se rozhodli, že mě přijmou takového, jaký jsem. Vy se dnes budete rozhodovat, jestli pustíte dál normu, která umožní mně, nejenom mně, a především nejenom mně, se cítit plnoprávným členem této společnosti.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém vystoupení, které nebude dlouhé, volně navážu na vystoupení pana poslance Haase s tím, že s ním v některých drobnostech možná budu polemizovat, a zároveň bych chtěla zdůraznit to, co jsem řekla už ve své faktické poznámce.
Myslím si, že mnohé heterosexuální páry by o tom mohly povídat. Co nám brání, abychom tento zákon novelizovali? Tak navrhněme jiný název, který bude řekl bych příjemnější sluchu nebo který nebude vyvolávat nějaké negativní emoce. Co máme ale velké problémy, je potom adopce dětí. Když se kouknete, kolik dětí je právně volných k adopci, je to velmi, velmi nízké procento a i heterosexuální páry mají dlouhé pořadníky na tyto děti. Z tohoto důvodu, co jsem tady řekl, jménem klubu SPD dáváme návrh na zamítnutí tohoto návrhu.
Pan poslanec Feranec zatím stahuje svoji přihlášku a na řadě je v obecné rozpravě nyní přihlášený pan poslanec Exner, připraví se pan poslanec Karel Haas.
Na jedné straně manželství pro všechny je pro všechny, tudíž nikomu nic nebere, ale menšině dopřává práva většiny, zatímco na druhé straně si vládnoucí moc uzurpuje pro většinu práva, která menšina mít nesmí. To přece není pytlík bonbonů, který buď sním já, nebo ho sní někdo jiný. Co se týká manželství a práv dětí, tak bych chtěl upozornit, že téměř polovina dětí se dnes rodí v České republice mimo manželství a homosexuální ženy i muži si mohou pořídit dítě i dnes. Mohou ho vychovávat společně se stejnopohlavním partnerem a nikoho se na to nemusí ptát. Pak není důvod takovým párům neumožnit manželství a těžko tvrdit, že je to proti zájmům dítěte. A kromě jiného není žádné tajemství, že Rusko podporuje tyto kulturní války s cílem rozdělit společnost, podporuje organizace a jednotlivce, které různými dezinformacemi vzbuzují emoce a racionální debatě tím brání. Rusko se snaží udělat z manželství pro všechny tabu, tím ho zablokovat a společnost rozdělit. Podle mě tedy je to jednoduché, je to civilizační záležitost. Buď chceme být svobodná západní Evropa, kde stejnopohlavní páry se mohou brát třeba i v kostele, anebo chceme být východní konzervativní periferie ruského stylu.
Vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Dufek, poté pan poslanec Munzar a následuje pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty, pane poslanče.
Tohle je síla, velká!
Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Feranec.
A my jsme vám říkali, podívejte se do západních států, podívejte se, jak je tolerance alkoholu třeba za volantem, a vy jste to odmítal. Takhle fakt ne, styďte se a nenálepkujte! Děkuji.
Tak já to jenom shrnu krátce. Každý, kdo by měl stín pochybnosti, je proruský. Výborně! Tak kde skončíme, prosím vás, v této debatě? To je ta racionální debata?
Nyní je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Haas, připraví se pan poslanec Martin Major.
Vážená paní předsedající, děkuju mnohokrát za slovo. Nebudu nálepkovat opravdu nikoho. Tak, jak už mě možná jako suchara v uvozovkách, střílím sám sebe do kotníků, znáte, tak všechny ty právní, ty se dají ozdrojovat, takže opravdu ozdrojuji konkrétní judikaturou evropskou, konkrétní judikaturou naší.
Situace je vážná. Nehovoříme o DPH, neřešíme důchodovou reformu ani konsolidační balíček, a tak naši kolegové, kteří jsou zdatní ve finanční sféře, teď pravděpodobně dělají něco jiného. Přirozený řád světa je něco, co existuje naštěstí bez ohledu na našem rozhodnutí. Když v roce 2006 byl přijatý zákon o registrovaném partnerství, tak si velmi dobře tu diskusi pamatuji, byla také bouřlivá, nesnadná a zaznívala tam slova, že je to maximum. Manželství? Přešlo patnáct roků a manželství pro všechny se stalo tématem. Jenže já vím, že ani toto není poslední téma. Přejde dalších patnáct roků a budou zde stát možná někteří z vás, já už určitě ne, a bude se možná zvažovat zákon, který umožní polyamorii. Protože když se podíváte na západ od našich hranic, tak jsou státy na světě, které opravdu tak, jak my nyní řešíme manželství pro všechny, tak oni opravdu řeší stejně vážně manželství pro více osob současně. Jsem dětská lékařka, vy to víte, a pokud někoho na světě mám opravdu neskonale ráda, jsou to děti, nejenom ty moje vlastní, ale všichni ti moji malí i velcí pacienti, kterých v ordinaci vždy v pondělí potkám řádově desítky. Opravdu jsem se poctivě snažila hledat nějaká relevantní data. Ale solidní psychologové vám řeknou, že ta data ještě být nemohou, protože na to, aby se dala vyhodnotit nebo dal vyhodnotit vliv výchovy dětí, je potřeba, aby přešly dvě až tři generace. Takže my ta data v tuto chvíli opravdu mít nemůžeme. Je pravda, že ani toto nejsou dvě generace, takže ani z tohoto nelze dělat nějaké ukvapené závěry. Nicméně my víme, že děti se učí napodobováním a že vzor mateřství a vzor otcovství potřebují ke svému zdravému, harmonickému vývoji. Neříkám, že tím vzorem musí být vždycky biologický rodič, ale opravdu ten vzor mužství a ženství je pro děti nenahraditelný. A nejsou to pouze samozřejmě čeští psychologové. Jeden z nejznámějších psychologů, který se věnuje lidské psychice a zvláště dětem, Erik Erikson, hovoří o osmi obdobích, o osmi etapách věku člověka. Také mi chodí různé dopisy, samozřejmě. A myslím si, že po dnešku mi zase nějaké hezké přijdou. Mám dospělé děti a musím říci, že moje děti vidí svět trošku jinou optikou než já.
Pedagogická komora již delší dobu upozorňuje na toto násilí, které je pácháno na učitelích, a nás politiky vyzývá, abychom tento problém řešili. Nejedná se o žádné legislativní novum, na Slovensku učitelé mají status chráněných osob, a tento návrh je vlastně velmi podobný s tím, že tady u nás by učitelé byli úřední osobou.
Bohužel jsem musela řešit i situace, které by do školy vůbec neměly patřit, a to byla třeba před celou třídou facka panu učiteli. Bohužel byl závěr takový, že by se měla paní učitelka omluvit. V tu chvíli jsme se jako rada postavili za paní učitelku. Takže já moc se přimlouvám za to, abychom se postavili na ochranu učitelů.
Děkuji pěkně. Nyní vystoupí pan poslanec Kohajda, připraví se pan poslanec Kettner. Ale ještě vás přeruším, protože máme tu dvě faktické poznámky. Děkuji, paní poslankyně.
A vím, proč to říkám, protože opravdu mám svoji zkušenost z napadání, z homofobie, z tmářství a ze středověkých postojů. Takže když to shrnu: přirozený řád světa nezměníme, ať už manželství pro všechny přijmeme, nebo nepřijmeme. Děti, které vyrůstají v homosexuálních rodinách, budou jistě touto výchovou poznamenány. A jaký dopad to bude mít na příští generace, se my už asi nedozvíme, a střední cesta opravdu existuje a znovu opakuji, že my ji máme připravenou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Váš projev vyvolal jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Vít Vomáčka.
My se budeme zodpovídat našim voličům, našemu okrsku, tam to budeme vysvětlovat. Já vím, že svět se mění.
Děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych se taky vyjádřil. Já tady budu reagovat na svou předřečnici, paní doktorku. Já se na to podívám z hlediska evoluce lidského rodu.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem bytostně přesvědčena, že je čas zajistit rovná práva párům stejného pohlaví. Dovolte mi malou odbočku do minulosti. Na začátku minulého století tady v našich končinách ženy bojovaly za svá práva, za to, aby vůbec mohly jít volit. A ruku na srdce, dámy, dnes už si neumíme představit, že bychom nešly k volbám, že bychom nemohly být voleny, a vůbec jinak byly kráceny na svých právech. A také tenkrát část společnosti mužů, ale i žen byla proti této změně. A já myslím, že je potřeba na té naší cestě za rovná práva všech občanů prostě popojít dál, v tuto chvíli zajistit rovná práva právě stejnopohlavním párům. Já jsem přesvědčená, že k tomu prostě dojde dříve nebo později, v některých zemích už tuto normu mají. A tak se ptám, proč to neudělat teď? A tak vás chci poprosit, abyste se na to podívali touto optikou a tuto legislativní normu podpořili.
Opakovaně tady zaznívá, že se vede debata o právech, a já chci říct, že si to nemyslím. Ta debata není o právech, ale ta debata je na prvním místě o hodnotách, protože manželství jako takové přece není právem. Ale stejně tak manželství není právem a jeho účelem není ošetření vztahu dvou lidí, kteří se mají rádi. Láska je něco jiného než právo. Ty věci mají stát vedle sebe, nemají se dávat dohromady. My tady jako zákonodárci v tomto nemáme vstupovat, nemáme ingerovat do vztahů dvou milujících osob.
Když přijedou, tak se ještě těch svých nezbedných dítek zastávají.